Další návrh.
Návrh se týká farmářských trhů.
Děkuji vám.
Samozřejmě se to týká i té solidární přirážky. Ale říkáte "to voni zvyšovali daně". Prosím pěkně, abychom si to jasně ujasnili. To prosím jsou fakta. Pan ministr samozřejmě řekne, že to odmítá, že vy daně snižujete. Ale prostě co platilo v našich zákonech, víme všichni, a co je ve vašich zákonech, víme také všichni. Poslanecký klub TOP 09 byl připraven vládní návrh, tak jak přišel do Sněmovny podpořit. Je to prostě další krok ve vaší frontální válce vůči živnostníkům a decimaci svobodného živnostenského podnikatelského stavu. Proto jsme ten zákon, který původně nám byl sympatický, a říkali jsme, že ho podporujeme, ve finále podpořit nemohli, protože tam jste vložili tuhle jedovatou bombu, která zase padne na tisíce živnostníků.
Děkuji za slovo. A nakonec tomu i sám uvěří. Vy jste vzali vlastně pracujícím důchodcům slevu. O tom vůbec nemluvíte. Proč říkáte, že jsme změnili paušály! Vždyť to je lež! Není to pravda. My jsme dneska odhlasovali návrat slevy poplatníkům uplatňujícím paušální výdaje, které vy jste jim vzali. Tak o čem mluvíte, prosím vás? Žádné paušály se nemění. To nebyla daňová optimalizace, pro ně jsme chtěli zjednodušit účetnictví. Proto byl ten paušál. Žádné paušály se nezměnily, jediné, co se změnilo, je strop, a oni mají možnost v roce 2017 si vybrat mezi navrácením té slevy, kterou vy jste jim vzali, a zastropováním. Tak prosím vás neříkáte pravdu. Nikdy jsem nikomu neodpustil daň. Tak nelžete! Takže se vrátím původně k tomu, co jsme říkali. My, naše koaliční vláda, jsme snížili daně. Takže ty vaše návrhy jsou čistě populistické, jsou nereálné. Takže my ty daně vybíráme, my jsme ty daně nenavýšili, my jsme je tedy snížili. Takže my ty daně snižujeme a vybíráme. Vy jste pro výběr daní neudělali vůbec nic! To jsme změnili. Dneska už Praha nebude daňový ráj. Tak to EET jenom, abyste věděli, už máme první informace. A nevedlo to k ukončení podnikatelů. Vzniklo plno nových hospod. Kde je problém? EET funguje a bude fungovat. A to, co jsme řekli, že vybereme navíc, tak už to vidíme. Takže prosím vás neříkejte - vy tady navrhujete věci, které jsou nereálné. Protože byste totálně zničili ten rozpočet. Ano, to jsou všechno věci, které - samozřejmě já mluvím za hnutí ANO - chceme řešit. My víme, že jsou vysoké odvody sociálního pojištění a DPH. Takže není pravda - vaše populistické nezodpovědné rozpočtové návrhy jsou nepřijatelné. To bylo neuvěřitelné! Principiálně my říkáme ano, to chceme, ale to jsou zase jenom návrhy, které vy dobře víte, že jsou nereálné, že jsou populistické a jsou neseriózní. Já za sebe říkám, vždycky jsem říkal, chci vybrat daně, aby všichni platili daně, 5 milionů zaměstnanců platí daně, nikdo se jich neptá, oni na té pásce už to mají v čistém, všichni mají platit daně. A strategie není navyšovat daně. Strategií našeho hnutí bylo vybírat a nenavyšovat.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.
Odpadá hlasování o legislativně technických úpravách, pokud není námitka.
Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 97, z přítomných 140 pro 103, proti 34, návrh byl přijat. Další návrh.
Stanovisko výboru je kladné.
Kdo je proti? Děkuji vám.
Stanovisko garančního výboru je kladné.
Děkuji vám.
Stanovisko výboru je souhlasné, kladné.
Děkuji vám. Vyjasnili jsme si to na začátku. Jestli je hlasovatelný.
Stanovisko rozpočtového výboru je souhlasné.
Kdo je proti?
Stanovisko garančního výboru je souhlasné. Stanovisko výboru je souhlasné.
Kdo je proti?
Děkuji panu předsedovi. Teď k hlasování paní poslankyně Kovářová. Po ní pan předseda Laudát.
Nezpochybňuji hlasování.
Obě přednostní práva.
Děkuji za slovo. Aspoň nepůsobí tolik škody. K panu ministrovi financí. Zaplevelujete celý daňový řád dalšími výjimkami, jednou, druhou, padesátou. Nabíráte armády úředníků, pak samozřejmě když přidáte 32 tisíc státních zaměstnanců za tři a půl roku, tak se nemůžeme divit, že si to už nedokážete představit. Každý ať si svůj život řídí podle sebe. Tady řada z vás nedávno podpořila omezení prodejní doby nad 200 metrů čtverečních. Proč to děláte? Nedal žádné. Je to vždycky za formální pochybení. A přesto jsme byli atakováni. A za to byste se měli veřejnosti omluvit, protože svou činností, svým chováním k veřejným financím jste dokázali, že jste lhali.
Děkuji za slovo. Hlasoval jsem ne, a na sjetině mám ano.
Nezpochybňujete hlasování, jenom pro stenozáznam. Nyní je přihlášen pan ministr Andrej Babiš.
Děkuji za slovo.
Pane poslanče, já vás velmi prosím, abyste neosočoval kolegy.
Kde je těch 5 mld.? Pan poslanec Kalousek odchází. A ministr financí o tom nerozhoduje. Ale ten ministr financí tehdy byl Kalousek. Váš Kalousek mi přihrál daňovou pobídku? Vy tady permanentně lžete, já na ta nereaguji, ale toto je přes čáru. Toto je totálně přes čáru. A já to zásadně odmítám. Já jsem si nikdy nic nepřihrál! Takže přestaňte lhát! A já budu trvat na tom, abyste se omluvil, protože je to sprostá lež. Takže to je další lež.
Děkuji panu ministrovi. To byl zatím poslední s přednostním právem. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy.
Není tomu tak. Nemám žádné přihlášky do rozpravy, rozpravu končím. Pan ministr si přeje vystoupit se závěrečným slovem? Není tomu tak. Ano.
Rozprava byla rychlá jak v prvním, druhém, tak i třetím čtení. O tento výklad se opírá i Ministerstvo vnitra. Jak už jsem řekl, změna se navrhuje shodně v zákoně o obcích, v zákoně o krajích i v zákoně o hlavním městě Praze. To je de facto obsah všech pozměňovacích návrhů.
Děkuji, pane zpravodaji, za závěrečné slovo.
A jako druhé hlasování hlasovat o zákonu jako o celku.
Děkuji za návrh procedury. Zeptám se, zda chce někdo vystoupit k proceduře. Prosím tedy první hlasování o pozměňovacích návrzích.
Podle odhlasované procedury budeme hlasovat společně jedním hlasováním o všech pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem A. Prosím, pane předsedo, abyste nechal hlasovat.
Budeme pokračovat bodem Zeptám se pana ministra, zda si přeje vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Je tomu tak.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, velmi rychle. Dalším cílem je zavedení jednotného evropského kódu, který usnadní zajištění sledovatelnosti lidských tkání a buněk od dárce k příjemci a naopak. V rámci druhého čtení byl načten pouze jeden pozměňovací návrh obsahující několik drobných oprav legislativně technického charakteru, který Ministerstvo zdravotnictví podporuje.
Pan zpravodaj?
Prošel prvním a druhým čtením. Výbor doporučuje Je to pozměňovací návrh, který obsahuje legislativně technické úpravy, které byly vypracovány po dohodě legislativního odboru Poslanecké sněmovny a legislativního odboru Ministerstva zdravotnictví.
Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve středu 11. ledna, rozprava ve třetím čtení byla ukončena. To jsou dva návrhy, které jsou označeny jako nehlasovatelné už v samotné proceduře.
Poprosím, aby Sněmovna hlasovala o tom, zda je tento pozměňovací návrh hlasovatelný.
Budeme hlasovat ve dvou krocích.
Děkuji, pane předsedo.
Pane poslanče, já se omlouvám. Můžete pokračovat.
Také děkuji. Nicméně si myslíme, že celý předložený návrh zákona je nadbytečně obsáhlý, řeší věci, které ani po něm nepožadoval tehdejší Ústavní soud, a jako celek tento zákon nepodpoříme.
Já budu velmi stručný, protože zde bylo řečeno vše.
Pan poslanec byl zatím posledním přihlášeným do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím.
Bude platit úprava českého právního řádu a Ministerstvo vnitra se podle ní bude řídit. A já chci poděkovat panu předsedovi To znamená, odpověď na vaši otázku, vážená paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, je, že bude platit to, co dnes Poslanecká sněmovna přijme. Jestli si vzpomenete, my jsme vedli dlouhou debatu i s paní ombudsmankou, která tehdy navrhovala, zhruba dva roky zpátky, aby volební právo v České republice měli nejenom cizinci žijící na území České republiky ze zemí EU, ale všichni. Tehdy jsme to společně odmítli.
V tom případě budeme hlasovat.
Procedura bude relativně jednoduchá. Máme čtyři pozměňovací návrhy. Můžeme hlasovat dohromady, můžeme hlasovat i odděleně.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Tento návrh byl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu? Tím jsme se vypořádali s pozměňovacími návrhy a můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona. Kdo je proti tomuto návrhu? Otevírám bod 211, což je
Děkuji vám. Procedura byla schválena.
Já tedy, pokud už jsme před samotným hlasováním o jednotlivých pozměňovacích návrzích, tak bych si dovolil požádat o přestávku v délce 30 minut.
Nezbývá mi nic jiného než vyhovět klubu sociální demokracie.
Projednávání ve druhém čtení bylo velice komplikované, což svědčí o složitosti předmětné materie. V průběhu opakovaného projednávání ve výborech bylo načteno velké množství pozměňovacích návrhů, které jednak reagují na skokové navýšení sazebníků kolektivního správce OSA, ale mnoho z nich také navrhuje změny ustanovení zákona, které předmětem novely nejsou. Byl bych velice rád, aby za této situace nezanikl cíl předložení novely vládou, tedy transpozice směrnice, která přináší zásadní zvýšení transparentnosti kolektivních správců. Máme před sebou komplikovanou hlasovací proceduru. Nicméně věřím, že jsme společně schopni jí projít a návrh zákona schválit.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 54. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádaly tyto poslankyně, poslanci a členové vlády. Tolik omluvy. Potom bychom pokračovali dalšími body z bloku třetích čtení, je možné projednat body 207, 208, 217 a 218, a případně bychom pokračovali body z bloku zákonů ve druhém čtení.
Prosím o vaši podporu.
Prosím pana poslance Zavadila.
S námi tato dohoda není.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Postup by byl takový, hlasovali bychom o pozměňovacím návrhu, to je změna účinnosti, že zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, a potom o zákonu jako o celku.
Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi. Není tomu tak. Otevírám rozpravu.
Vážené dámy a pánové, na programu máme novelu volebního zákona. Zásadní navrženou změnou je zavedení volebního práva v komunálních volbách pro občany zemí Evropské unie s přechodným pobytem v České republice. Zdůvodnění Sobotkovy, Babišovy a Bělobrádkovy vlády je prosté a naprosto odkrývá pozici České republiky v Evropské unii. Tuto úpravu totiž požaduje Smlouva o fungování Evropské unie a tato Poslanecká sněmovna se pouze tváří, že bude o něčem rozhodovat. Evropská unie to tak chce a vy budete poslušně rozhodovat o bezprecedentní ztrátě základního znaku suverenity politického rozhodování v této zemi. Probíhá destrukce českého státu jako suveréna politického rozhodování na vlastním území. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, v žádném případě tento zákon nepodpoří. Dovolím si malý příměr z historie. Nedovedu si ani představit, že by tehdejší Sovětský svaz žádal volební právo pro své dočasně umístěné občany na území Československa. Takovou drzost nemělo ani tehdejší totalitní impérium, avšak Evropská unie ji dnes má a tvrdě ji vyžaduje. A tato Sněmovna, kde má většinu ČSSD, hnutí ANO, KDU-ČSL, TOP 09, ODS a další, se podvolí, neboť si poslanci těchto stran nepřipouštějí, že jde o postupnou demontáž státu, a pomáhají realizovat program globálního vládnutí, ke kterému se tito poslanci hlásí. Vážené dámy a pánové, jsme dnes v situaci, kdy nás přeměňují v administrativní jednotku řízenou z Bruselu. Většina z vás rezignovala a namlouváte si, že to je nezbytné.